Následně D pana poslance Kaňkovského, E pana poslance Farského, F paní poslankyně Richterové, G, což je můj pozměňovací návrh. A následně pozměňovací návrh
Děkuji. To byl návrh procedury. Má někdo k proceduře nějaký protinávrh nebo připomínku? Proceduru jsme schválili a budeme podle ní postupovat.
Děkuji. Takže první bychom hlasovali pozměňovací návrh uvedený pod písmenem B, který předložil pan poslanec Stanjura. Jedná se o zvýšení objemu pro dohody o provedení práce z 300 na 450 hodin. Garanční výbor zaujal stanovisko nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat.
Následuje pozměňovací návrh C1 pana poslance Bauera, což je zrušení ustanovení, že souhrn délky týdenní pracovní doby zaměstnanců na jednom sdíleném pracovním místě nesmí překročit délku stanovené týdenní pracovní doby. Garanční výbor nezaujal stanovisko.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Pan poslanec stáhl svou faktickou poznámku, takže než pozvu dalšího řečníka, kterým je pan poslanec Ferjenčík, tak vás ještě seznámím s omluvenkou. Pan poslanec Kobza se omlouvá od 14 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem rád, že to dneska koaliční poslanci předkládají jako svůj společný návrh. Trochu mě mrzí, že tam nejsem mezi autory, když jsem to navrhl já. Ale kopírování je zadarmo. Já jsem především rád za to, že se podařilo tuto věc prosadit. Ale vzhledem k tomu, že už to navrhli vládní poslanci, tak očekávám, že přijat bude ten jejich návrh. Stále tu máme tyhle dvě obrovské skupiny lidí, které nedostaly od státu žádnou podporu. Jsou to dohodáři, kteří odváděli pojistné. Jediná skupina, co má nárok na souběh, jsou lidé, co mají to zaměstnání v oblasti pedagogické činnosti. Všichni ostatní bohužel ostrouhali. Mně to přijde jako strašná nespravedlnost a budeme i nadále bojovat za to, aby se tohle změnilo. Dále navrhneme i doprovodné usnesení ve vztahu k financování samospráv. Myslíme si, že ten zásek do obecních a krajských rozpočtů, který teď vláda dělá, výrazně omezí investice na úrovni obcí, a že to je chyba.
Děkuji. Jako další je v rozpravě přihlášen pan poslanec Stanislav Blaha.
V této oblasti kromě zelené nafty se vratitelný přeplatek vrací bez žádosti do 30 dnů. Zákon také neupravoval, do jaké doby se vrací přeplatek v případě nesrovnalostí.
Nyní pan poslanec Munzar v rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, co je uvedeno v tomto sněmovním tisku, tak cílem samotného návrhu zákona je zmírnění dopadů pandemie na ekonomiku České republiky. Český systém daní je podle mnoha studií jedním z nejsložitějších v Evropské unii. A právě jedním z výrazných skoků při zvýšení administrativní daňové zátěže pro podnikatele je moment, kdy překročí obrat pro povinnou registraci k DPH. Během těch 16 let se staly dvě záležitosti, když se tato hranice neposunula. Zároveň je správa DPH pro podnikatele složitější.
A je to zcela logické. Takže vždycky ty debaty, které se tady historicky odehrávaly od zákoníku práce, byly ze strany pravice - je to zbytečný zákon, brání podnikání, zbytečně dává další věci. Ze strany levice zazníval přesný opak. Je to problém. A ten kompromis, který tady je naznačen, je diskutabilní. Já to vnímám jako docela velký problém, který se do tohoto zákoníku práce dle mého názoru neměl dostat. Tento zákoník práce by měl být o aplikace směrnic Evropské unie, které jsme povinni dělat. A je to svým způsobem doplněk této evropské směrnice. A ptám se z jednoho prostého důvodu. Je to určitý postup do budoucna. Je to určité východisko z této problematiky. nebudou potřeba, protože stroje nahradí jejich práci. To ale také znamená, že budou mít podstatně nižší příjem. A budou si muset najít jiné zaměstnání, aby dorovnali tento příjem. A budou si muset najít třeba dalších šest zaměstnání. Ale teď přesuny mezi zaměstnáními, mezi pracovišti, mezi zaměstnavateli, ty už budou vlastně neplacené, ty už budou mimo, ty už budou na nich. Upozorňuji na to, protože mě zarazilo to, že odboráři, kteří dle paní ministryně se na tom podíleli, to doporučují v tomto znění, tak jak to je. To si dokážeme představit. Nebo programátor, také obor, který je schopen se třeba takhle podílet na tvorbě nějakých zdrojových kódů. A z toho já mám obavu. A pracují 8 hodin. Pracují těžce. Tady se v tom zákoně navrhuje, že vlastně oni sami si budou moci dohodnout a zaměstnavatel to bude akceptovat. Paní ministryně, vy tomu opravdu věříte? Vždyť to tak přece stoprocentně nebude! Zaměstnavatel si určí, jo, to je výhodné pro mě, tak tady vytvořím sdílené pracovní místo. A přijdou a řeknou, tady nám to podepište, protože je to v zákoně napsáno, že tady musí být váš souhlas. A budou v područí těch zaměstnavatelů, těch obchodních řetězců. A to je ta obava, kterou z toho mám, když jsem si to přečetl. Kdyby tam byla zajištěna nějaká odměna. To je prostě matematicky rozděleno. Také se matematicky krátí. Také jsou podle toho odpracovaného. A bude si muset najít druhou placenou práci, protože nevyžije. Jak toto bude řešeno? Jak bude řešeno to, že zaměstnanci budou donuceni toto podepsat? Je tam něco? Protože za ten delší konec provazu tahá zaměstnavatel. A to je ten problém. Protože mám velkou obavu, že ne, že tady odbory zklamaly. A již tehdy měli ti, kteří dělali instruktory, vedoucí a další, výhody v rámci dovolené a těchto věcí. Čili se pouze vracíme o 40 let zpět a zavádíme, kdysi co tu bylo a co bylo zrušeno. Takže tady s tímto určitě problém nemáme. Věci týkající se datových schránek, které se tam objevují jako návrh. A již mnoho lidí má osobní datovou schránku. Čili také v tom nevidíme problém. Já na to chci upozornit. Pevně věřím, že paní ministryně bude vědět, co s tím, jak budou nastaveny kontrolní mechanismy a upozornění na to, že dochází ke zneužívání. Ale osobně to považuji za osobní velké zklamání ze strany odborářů, kteří nějaký ten deal uzavřeli. Protože pokud něco v zákoníku práce je problém, tak to je problém nerovnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Takže já zagonguji, ale myslím, že jsme tady úplně všichni. Takže nyní budeme hlasovat o tom protinávrhu Zbyňka Stanjury. Tak, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Ano, já děkuji za slovo.
Návrh byl zamítnut. Prosím.
Dále pozměňovací návrh pod číslem 5433, pan poslanec Bartošek, a to je možnost uplatnění daňové ztráty do výše 8 milionů v jednom zdaňovacím období. Tímto je vlastně nehlasovatelný pozměňovací návrh pana kolegy Ferjenčíka, který se také zabýval 30 miliony, ale bez tedy té očekávané ztráty, toho limitu. Jedná se o zvýšení limitu nezdanitelné části základu daně a položky snižující základ daně z důvodu bezúplatného plnění poskytnutého na dobročinné účely na 30 % základu daně.
Návrh byl zamítnut. Prosím. Prosím. Já zahajuji hlasování. Já zahajuji hlasování.
Návrh nebyl přijat.
Tento návrh je o tom, že oproti vládnímu limitu 50 zaměstnanců zvyšuje tento limit na 250 zaměstnanců.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování.
Pokud tyto námitky nejsou, mohl byste nechat hlasovat o návrhu zákona jako o celku.
Ano, byly to všechny pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 95, přihlášeno 163 poslanců, pro 163, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, abyste mi věnovali pozornost. Otevírám
Právě jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje s náhradní identifikační kartou. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním pevně zařazených bodů 258, sněmovní tisk 689, zákoník práce, třetí čtení; bod 3, sněmovní tisk 875, prominutí sociálního pojištění, zkrácené jednání; bod 2, sněmovní tisk 874, daňové zákony, zkrácené jednání; bod 1, sněmovní tisk 868, kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby, také ve zkráceném jednání. Já vás všechny poprosím, abyste už zaujali svá místa. Máte slovo.
Děkuji. Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení následujících bodů. Dále navrhuji zařadit do pořadu schůze sněmovní tisk 866, což je novela zákona o dani z nabytí nemovitosti, zákon o opatření Senátu, který jsme projednali v úterý, druhé čtení, s předpokladem, že bude projednán ve variabilním týdnu. Ano, souhlasím s panem předsedou Stanjurou.
Děkuji. Je tomu tak.
Děkuji, pane předsedo. Dovolím si jen stručně připomenout vývoj projednávání tohoto návrhu.
Je to onen návrh, který jsem tady avizoval - návrh na zdvojnásobení limitu na 2 miliony pro povinnou registraci k DPH. Já věřím, že byste proto mohli zvednout ruku a tento návrh podpořit.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Nyní pan kolega Jan Bauer, připraví se Tomáš Martínek. Děkuji. Děkuji. Ptám se, je zájem o závěrečná slova - paní ministryně, paní zpravodajko? Pardon, bod číslo O slovo požádám ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který předložený návrh uvede. Já se omlouvám. Omlouvám se za chybu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zdravotnictví a všichni zdravotníci a pracující ve zdravotnictví byli rozhodnutím vlády o koronavirové krizi postaveni do situace, kdy možnost pracovat a vydělávat neměli. Tomu rozumím a je určitě správné, že pan ministr hledá řešení této věci. Ale řešení této věci je relativně velmi složité. To je jedna stránka té věci. My nemáme žádné podklady pro to a nevíme, jak pan ministr rozhodne. Neznáme žádné podmínky, neznáme, v jakém rozsahu to vidí, známe jenom ten dobrý úmysl. Všechno zdravotnictví je placeno zálohovým systémem. A z vyjádření pojišťoven víme, že budou až do konce roku platit podle nasmlouvaných záloh, to znamená, ve výši cen z předcházejícího roku. Není tedy žádný důvod, který by nás nutil k tomu rozhodovat rychle. Máme na to vlastně čas úplně obecně řečeno do konce roku. A dokonce ještě dál, protože pojišťovna není schopna spočítat ty výsledky dříve než někdy na úrovni konce ledna, začátku února. Až to spočítá, tak řekne, toto zařízení, tato lékárna, tato psychologická služba má takovou a takovou ztrátu, a tam je čas na to, abychom měli rozhodnutí, které teď pan ministr moudře navrhuje, abychom řekli, jakým způsobem to bude řešeno. Těch řešení je několik. To všechno je možné. Nejsnazší je to řešení definovat jinak tu složku, která je považována za stoprocentní, ale to rozhodnutí o tom, co to má být, to by mělo být podloženo velmi závažnou a zásadní diskusí, hlavně proto, abychom na něco nezapomněli. Nejhorší je to, když někomu pomůžete a někomu, kdo je ve stejném problému, nepomůžete vůbec. Proto velmi varuji před tím, abychom tuto věc přijímali v systému krizového rozhodování. Znovu říkám, do konce roku se vůbec nic nestane. Všechna zařízení, ambulantní, lůžková, lékárenská - to všechno je placeno na základě nějakých dopředu definovaných objemů. Každý měsíc ta zdravotnická zařízení dostávají informaci o tom, že vykázala tolik a tolik a že dostávají - a tam je napsaná suma, která je jednou dvanáctinou toho, co mají naplánováno na celý rok.
Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové vlády, já navážu na své vystoupení při prvém čtení tohoto zákona i druhém čtení, které se vlastně týkalo celkové polemiky s filozofií tohoto zákona. Rozumím tomu, že zde došlo k nějaké gentlemanské dohodě, byť náš právní pojem, právní řád nezná pojem gentlemanská. Rozumím s tím, že některé odborové svazy - zejména ČMKOS je přikloněno k určitým variantám, které jsou dnes tady předkládány. Tady se hovořilo o některých pozměňovacích návrzích. Takže s tím my máme poměrně problém. A to si myslím, že může být tedy směrodatné z naší strany. Ale na druhou stranu to nevylučuje tu problematiku, o které jsem tady hovořil. Co vidíme také jako velice složité, oblast naprosté změny přepočtu kalendářní dovolené. A teď tam jsou uvedeny násobky za prvé i druhé pololetí a za celý rok na 175 hodin. Tak to je uvedeno i v důvodové zprávě, je to tam rozebráno. Já tedy chci říci na závěr, že rozumím té dohodě, která byla uzavřena. Řekl jsem ty dva, se kterými nemáme problém, na které se díváme velice vstřícně. A pokud by zaměstnavatel využil sdílené pracovní místo, uplatnil to ve své firmě, tak jemu umožnit, aby tu kalendářní dovolenou tedy pak v tomto případě odvíjel od přepočtu na jednotlivé odpracované hodiny.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, kolegové, já jsem svůj pohled na předloženou novelu zákoníku práce již sdělil v rámci prvního čtení. Přesto mi dovolte několik poznámek. Přestože jde v zásadě o drobné změny, tak jsem je záměrně předložil samostatně, ale aby mohly být také samostatně hlasovány. A věřím pevně, že mohou najít vaši podporu. Nejprve obecně. Já bych se chtěl především zastavit zejména u konceptu sdíleného pracovního místa. Určitě platí, že s jeho zavedením do praxe zcela jistě souhlasí úplně všichni. Nicméně platí, že dobrý záměr pouze nestačí.
Já v tuto chvíli asi nemám, co bych dodala. Já mám nastudovaný benchmark zemí nejenom Evropské unie, ale všech zemí světa, které toto mají. Mám tu tabulku tady. A liší se to, jsou země, které to mají dočasně, jsou země, které to mají na rok, které to mají zastropované, nezastropované a tak dále. Liší se to, ale prostě nechme to tam už vestavěné. Nechme to tam vestavěné jako antikrizové opatření. Není to opravdu o tom, že je opoziční, tak ho nepodpořím. Je to o tom, že musí být technicky perfektně napsaný a vydiskutovaný. Souhlasím s tím, ale upozorňuji - zase tam bude nějaký dopad na veřejné rozpočty. Neumíme napsat žádnou daňovou změnu, která by neměla dopad na veřejné rozpočty. Pracujeme na tom.